My jsme se bavili o rozpočtu. Oni všichni - a kolik co bude stát? Protože Francie nám to blokuje. Takže ten fiskální pakt neznamená vůbec nic. Je to jenom to, že se hlásíme k tomu, že budeme rozpočtově odpovědní. A to je všechno. Takže my od toho Bruselu chceme plno věcí a tahle prkotina nehraje žádnou roli. A vy to dobře víte, tak nevím, proč o tom mluvíte.
Připomínám, že návrh pořadu schůze zní Personální změny, které provádí vláda bez důvěry. Přivolávám poslance z předsálí. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je pro, ať stiskne tlačítku a zvedne ruku. Kdo je proti?
Mé vystoupení bude také krátké. Nedáte mu důvěru. Potom vyžene z baráku vašeho psa, nakonec vám vleze do postele, že tam bude makat, a pak se podrážděně zeptá, co tam vůbec děláte." Je to vláda, která nemá důvěru, a ta i na základě Ústavního soudu, který v minulosti rozhodl, že by se vláda, která nemá důvěru, tedy v demisi, měla zříct jakýchkoli zásadních kroků. A vy se skutečně chováte jako nájemník, který se rozhodl, že ten byt vybydlí. Kdybyste chtěli tuto zemi spravovat zodpovědně, tak nebudete kopírovat manýry sociální demokracie a ODS, které dnes kritizujete. A nepokračujete v dobré praxi, ale pokračujete ve špatné praxi. Když už se k něčemu hlásíte, tak to respektujte, protože jinak je na vás pohlíženo jako na lidi, kteří nedrží slovo.
Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážený pane premiére, vážená vládo, já jsem původně ani vystupovat nechtěl, ale úvodní projev pana premiéra mě k tomu tak trochu ponoukl. Předně mám dvě zásadní výhrady, pane premiére. První je, vy jste tady vyjmenoval, co všechno dělaly předchozí vlády špatně, a já s vámi v mnoha věcech souhlasím. To, že to někdo předtím dělal špatně, prostě není omluva pro to, že my to budeme dělat stejně hrozně. To je jedna věc. Druhá věc. Je velmi dobře, že říkáte národu, že takzvaně makáte, že děláte svoji práci, že se ji snažíte dělat poctivě. Ale odpověděl bych vám citátem ze seriálu Jistě, pane premiére: Ale je to váš džob, pane premiére, a vy jste si ho přál. Myslím, že tady již mnohé zaznělo, a to zásadní se pokusím shrnout do dvou otázek. Vláda bez důvěry prostě není to samé co vláda s důvěrou. A druhá prosba, která by tady měla zaznít, a o tom je tato schůze. Pane premiére, prosím, nečiňte žádné nevratné kroky, zejména v bezpečnostních složkách, zejména ve věcech, které prostě nejdou pak žádným způsobem napravit.
Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já nestačím zírat. Já tomu tak trošku nerozumím. Každý ministr, byť je v demisi, má přece svoji zodpovědnost. Mluvíte o politické zodpovědnosti, ale vůbec neslyšíte to, že se tady jedná o peníze, tady se jedná o fungování. Vám je zcela jedno, že pošta nefunguje? Vám je zcela jedno, že nefungují nemocnice? Vám je úplně jedno, že unikají peníze v miliardových stavbách? To přece každý ministr musí vyřešit a my to musíme řešit, ať jsme tady měsíc, dva měsíce, anebo čtyři roky. Pokud to neuděláme, tak vy budete první, kteří budete poukazovat na to, že jsme nečinili. Takže samozřejmě chceme činit. Ministerstvo kultury má možná trošku jednodušší situaci v tom, že je malé. A udělám to, až budu naprosto přesvědčen o tom, že to bude nutné, a bude mi jedno, jestli to bude po půl roce a ještě budeme v demisi, protože já mám za to zodpovědnost, ne vy. Zatím jsem pouze odvolal jednoho politického náměstka a dohodl jsem se s ním na tom, že bude zatím dělat ředitele mého kabinetu. Pracuje, snaží se, uvidíme, třeba nadále zůstane na ministerstvu. Ostatně kolik lidí odešlo ze státní správy, to víte velmi dobře. Je to minimum. Absolutní minimum. To, že někde je, jak jsem se od pana kolegy vlastně teď dozvěděl, jedenáct náměstků, to se přece nedá normálně řídit. Možná že se k tomu modelu přikloním. Neděláme žádné čistky, neděláme politické čistky, také já tam mám náměstky, kteří byli nominováni jinými stranami. Ostatně já jsem přišel do vlády také jako nevolič ANO a panu premiérovi to bylo naprosto jedno, protože on chce pracovat. My chceme pracovat, my chceme dělat. Tak nás prosím nechte. My rádi vyslechneme vaše připomínky, rádi budeme poslouchat vaše hlasy, ale některé kroky prostě dělat musíme.
Vy stále mluvíte o tom, jakou máme my tady podporu a jak je to všechno domluveno. Ano. Já neříkám, že schvaluje zákony. My říkáme: my projednáváme zákony a stavíme se k tomu objektivně bez ohledu na to, jestli to je pirát, nebo Piráti. Já jsem nikoho nevydíral! Nikomu jsem nevyhrožoval. Nikomu jsem nic nenabízel. A ani jsem neřekl, že ho odvolám! Tak přestaňte lhát už konečně. Já jsem řekl panu Murínovi, že nemá moji důvěru. A to, co jsem četl, ty papíry, které se ztratily, a náhodou sekretářka na Úřadu vlády je našla, je skandál pro mě! Panu Chvojkovi bych rád řekl, že pokud jsem se vyjádřil, že on si tam natahal nějaké úředníky, nejsem si toho vědom. A pokud skutečně jsem to řekl, tak se za to omlouvám, protože to není pravda. A myslel jsem jenom, že člověk, který byl odpovědný za Úřad vlády, a ten Úřad vlády, nárůst těch úředníků byl dramatický, tam natáhl různé lidi. Takže určitě jsem nemyslel na pana Chvojku. A pokud to někde bylo, já si to fakt neuvědomuju, tak se omlouvám. A vy jste samozřejmě zdědil, co jste tam měl. A tady se rozšiřuje zase nějaká lež. Já jsem odpovědný za GIBS. A je to normální, že když jsou tam kontroverze s hospodařením, že se požádá o kontrolu. Takže premiér si nemůže posílat kontroly, kam chce. Ano, nemůžu. Ale GIBS je pode mnou. Tak si to nastudujte. Nejsou žádné politické důvody. A vy nás můžete kontrolovat. Máte interpelace. Máte výbory. My jsme se vzdali výborů. Tak klidně nám pomáhejte. Takže tady to bylo strašně zajímavé, kdo všechno lobboval za pana Vobořila. A já jsem se s těmi lidmi potkal, a dokonce jsme se domluvili na postupu. Takže není to vaše zásluha. Ano. Potom jsme si na to sedli. Stejně i jednací řád. Tehdy jste zase křičeli: ohrožení demokracie, protože na každý zákon bylo napsané tiskové prohlášení, které nebylo použito. Šílená byrokracie. Tak trošku jsme to vlastně zlidštili. Nominační zákon - fajn, tak ho předložte. Já jsem ho předkládal. Tak to se jim asi nelíbilo, tak to neprošlo. Tak ale když to přinesete, my budeme určitě rádi. My jsme silně aplikovali apolitičnost. A vy mluvíte o těch náměstcích? Ano, my jsme zdědili nějaké náměstky. Ale to jsou všechno profíci. To byli úředníci. My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely ty hospodyně, které se starají o ten byt. My dokonce děláme všude výběrové řízení. Nemáme žádné straníky, kteří se klepou na post někde na poště nebo kde. A není pravda, že my nechceme tu důvěru. My ji chceme, tu důvěru. No složení sněmovní. A všichni tam nalezli. Pan Kalousek. Chtěli být u toho. Tak proč jste nedonesli ten důkaz toho podvodu, který neexistuje? Proč? Nezajímala vás Sněmovna. A my jsme byli přece domluveni s ODS. On to sepsal všechno. A potom jsme se měli potkat všichni a uzavřít to. No a zrazu přišel Demokratický blok a všechno jste zbourali. Vy říkáte, nejednáme. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat. Představte si, že jsem robot. Tady si strčím něco, nějaký čip, a budu s vámi jednat. Já už nevím co. A tím to skončilo. Takže se omlouvám, ale není to pravda. Takže já, pane Gazdík, já uznávám, že ta vláda bez důvěry nemá dělat nevratné kroky. Ale my neděláme nevratné kroky. Ale Ústavní soud jasně řekl, že nemáme dělat nevratné kroky. A ty kroky, které my děláme, jsou všechny vratné.
Ale takhle Ústava postavená není. Tam je kancléřský systém. Mluvíme o české Ústavě. To by bylo naprosto oprávněné například i personální rozhodnutí. A řekněme si, a já tomu rozumím, má to koaliční partner, není to jednoduché v rámci koalice prosadit. Tomu všemu rozumím, také jsme seděli v koaličních vládách, takže věřte, že tomu rozumím velmi dobře. V minulém funkčním období, je pravda, že hnutí ANO přišlo s podnětem v Poslanecké sněmovně, že budeme řešit situaci v České poště. Použili dnes tak kritizovaný institut mimořádné schůze. Svolali mimořádnou schůzi a my jsme byli připraveni hlasovat pro program, protože logicky opozice chce kontrolovat vládu, Ministerstvo vnitra včetně podřízené České pošty. V rámci koaličního klidu na práci tady proběhlo pár přednostních vystoupení, pak to bylo přerušeno, a tím to skončilo. Kdyby to hnutí ANO myslelo vážně, mohlo prosadit s opozicí program této schůze, mohlo navrhnout usnesení, možná i vyšetřovací komisi. Tak jak dneska máme poslouchat vážně "a pošta, to je skandál, ten ředitel, to je skandál"? Ano, možná máte pravdu. Ale ten ředitel byl jmenován za vaší vlády a vy jste od října 2015 do skončení funkčního období října 2017, to je za dva roky, 24 měsíců, nebyli ochotni tento problém projednat na půdě Poslanecké sněmovny. Tak si nestěžujte na nás. Musíme být spravedliví. A myslím, že nám potvrdíte, že jsme tepali a plnili jsme funkce řádné konstruktivní opozice vůči všem třem členům koalice. Takže ta kritika je vlastně do vlastních řad. Tak nám neříkejte. Ano, my o tom nemluvíme, protože je to právo vlády s důvěrou, a my tento princip ctíme a jedno, jestli jsme ve vládě, nebo v opozici. Proto říkám, že se míjíme v té debatě. Pan premiér v demisi říká, že vláda nedělá nevratné kroky, ale k jednomu se chystá, minimálně k jednomu. To by mohl být vratný krok, a je to jedna z věcí, které by vláda bez důvěry neměla činit. Ale máme pravdu. Vzpomeňme si na velmi častou a velmi oprávněnou kritiku Andreje Babiše vůči Bruselu. A v tom se v mnohém shodujeme. Argument, že jsme poslední, nemá žádnou váhu. A my jsme přesvědčeni, že ne. Takže je jedno, kteří jsme v pořadí. To je ten věcný přístup opozice. Je to zbytečné. Věřte, že všichni z nás občas máme pocit, že nám křivdí, že nepíšou pravdu, že to tak není. Ale nepřipojujte se, pane premiére, k těm, kteří to dělají. Není to správné. Není to dobře. A když budeme mluvit o rozdělování společnosti, tak to skutečně rozděluje společnost. A podle mého osobního názoru je to i velmi nebezpečné.
Jenom vás seznámím s tím, kdo je dále přihlášen. Pan předseda Michálek, pan předseda Bělobrádek a pan premiér Babiš. Pan předseda Michálek má slovo. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Když si vzpomeneme na to, jak se projednávalo rozšíření registru smluv, tak tam se ODS a KSČM dokonale shodly. Ale nyní k tomu bodu, se kterým jsem chtěl vystoupit. Bude to krátká věcná reakce na pana premiéra, který mluvil o zákonu o nominacích. A je to v podstatě jedna z mála věcí, která se týká dnešního jednání, protože dnešní jednání se vede o personálních změnách v orgánech, na které má vláda vliv. Ostatně kterou už vláda jednou neúspěšně projednávala. Věřím, že se vám ten zákon bude líbit. Dokonce i upravuje, že by se ten transparentní nominační postup vztahoval i na osoby, které jsou vládou jmenovány do Všeobecné zdravotní pojišťovny a do resortních pojišťoven. Chtěl jste, ať pracujeme, takže tady je ten zákon a můžeme o něm dále jednat. A je to zejména z toho důvodu, že se všichni samozřejmě bojí toho, že některé politické strany zablokují schválení programu jednání. Hlasování o projednání pořadu jednání by nemělo být zneužíváno k tomu, že se to prostě zablokuje. Pokud se nám podaří nastolit takovou politickou kulturu, ve které největší politická strana dá svoje hlasy k tomu, aby se projednávaly i body, které přinese opozice na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny, tak věřím, že se dokážeme vyhnout tomu nekonečnému sledu přednostních práv před jednáním samotným a po jednání. Myslím si, že by to hodně zlepšilo zdejší parlamentní kulturu.
Z toho zhruba 15 velkých nemocnic. Tak nevím, jestli se to dá označit za nějaké personální čistky. Důvody byly jednoznačné, proč jsem ty kroky učinil. Měl jsem důvodné informace o tom, že se v těch nemocnicích děje něco, co není v pořádku. Já teď nemůžu o všech informacích hovořit detailně, protože některé podléhají určitému utajení a porušil bych zákon, pokud bych je zde sdělil, ovšem týká se to i oné zprávy o korupci ve zdravotnictví, kterou tady citoval pan premiér. Zkrátka v českém zdravotnictví fungují různé skupiny, které stále mají vliv, a mají vliv i v některých nemocnicích. Bezesporu o tom věděl, protože mně po mém kroku psala řada zaměstnanců a děkovali mi za ten krok, který jsem učinil, že to byl správný krok, že ta situace byla neúnosná, a popisovali mi ty praktiky. Já myslím, že časem se ty věci budou dále rozvíjet, ukazovat, možná budou podána nějaká trestní oznámení. Ale myslím si, že není možné čekat. Já jsem řekl, že nemocnice budu kontrolovat dál, že budu systematicky kontrolovat všechny nemocnice, a je mi jedno, kdo je z jaké strany nominován. Skutečně jsou tam členové různých stran, kteří jsou řediteli nemocnice, v minulosti se tam dostali. Já řeším to, jak ta nemocnice funguje, jak hospodaří, jestli poskytuje kvalitní péči. To není žádná systémová věc.